PES. Vážím si toho, že přibylo opory v datech a přibylo věcnosti tady v těch debatách. Takže to je přece normální, že se věci mění podle situace, tak aby to bylo tedy s cílem tu situaci řešit. Tady bych byl opravdu velmi, velmi k tomu tolerantní. To nemůže zachytit jedna tabulka. To přeci, kolegové, víme, že i když byla na celou stranu v novinách, nebo možná na dvou stranách dokonce, tak tam nemohlo mít všechno svoji kolonku. Ty dotazy stále přibývají. Dnes jsme na školském výboru konstatovali - a musím říct věcně, vím, že tady byl teď před chvílí pan ministr, škoda, že už... asi musel odejít z pracovních důvodů, jak bylo řečeno v omluvě. Mimo jiné tam zaznívaly některé kritické věty od koaličních poslanců, od lékařů. Například otázka roušek. A prosím, aby to nebylo vnímáno... Myslím, že je to velmi důležitá součást toho účinného boje proti covidu. Ale právě koaliční poslanec, lékař, tam jasně se vyjádřil v tom smyslu, že roušky pro děti do deseti let jsou nesmysl. Já to nevím. Já tomu nerozumím. Dává to smysl, není to víc škody než užitku? A pak otázka i nějakého rychlého vyhodnocení, jakkoliv vím, že je velmi složité. Ta rotační výuka. Je to dobře? A potom také vím, že z gymnázií právě přicházely četné dotazy na maturitní ročníky. A tam se to skládá z více těch tříd. Tak jak na vysoké škole prostě bylo řečeno, aspoň tedy za Masarykovu univerzitu, to mohu říct, že nebude už ten semestr nějak kombinovat a že prostě se dotáhne výuka on-line. Jsou tady další otázky. Já už jsem s panem ministrem probíral tzv. lesní kluby, kdy to hlava úplně neberu. A chápu, že je tady nějaké právní zařazení, ale ti rodiče to prostě nechápou, pokud se jim to nevysvětluje velmi podrobně, pečlivě a nějak tak, aby opravdu to vzali za své. Já vím, že to někomu přijde podružné, a někomu to přijde naopak hodně zásadní.
Takže vám chci všem poděkovat.
Děkuji, pane předsedající. Pane docente Válku prostřednictvím pana předsedajícího, já vás mám taky rád. On říkal, že profesorem i docentem byl rád, pan docent minule, takže to je v pořádku. Nicméně rozhodně nikdy nezačnu své vystoupení ve Sněmovně tím, že se máme vakcinovat. Já jsem se rozhodl po zbytek svého volebního období hrát roli toho kritického elementu vzhledem k té plánované vakcinaci. Vy buďte tím elementem pozitivním. Potom si dovolím tady zveřejnit další dezinformaci z dalšího konspiračního a dezinformačního webu Novinky.cz Jestli ji chcete hrát vy a chcete z občanů dělat ovčany, určitě ji hrajte. Tak to prostě je, nikdy to jinak nebude. Není to vyzkoušená vakcína. Na vakcínu od Pfizeru v průběhu jejího testování zemřelo šest lidí.
Děkuji, to bylo druhé vystoupení pana poslance Volného a nyní se se svým druhým vystoupením hlásí ještě pan poslanec Válek z místa. Prosím.
Já nevím, kdo si na to vzpomenete. Tehdy jeden kolega chirurg podvazoval tumory, ty tumory se tím pádem vyléčily a ti lidé neumírali. Zkoušeli to ve VFN a zkoušeli to na Žlutém kopci. Samozřejmě každá vakcína má vedlejší účinky, každý lék má vedlejší účinky. Nebudu tady opakovat příklad s prezervativem. Jenom šílenec by dával nějakou vakcínu pacientovi, který má astma. Jenom blázen by dával vakcíny těhotným, jakékoli. A to, že v rámci klinické studie jsou někdy komplikace, no tak proto je ta klinická studie, aby se přišlo na rizika těch komplikací. A vyvést je můžeme pouze tím, že je proočkujeme, jiná cesta není. Jaká je ta alternativa? Čekat, až virus zmizí? Nebo říct není, kašleme na to? Já nevím tedy, jaká je ta alternativa. Ano, rozumím obavám. Je dobře, že jsou obavy a odborníci, pan ministr, vláda jsou od toho, aby tyto obavy rozptylovali, aby vysvětlovali, aby argumentovali. Ale to neznamená, že řeknu, že tomu tak není. Je možné, že ti, co to tvrdí, jsou moderní Giordanové Brunové. Já se nikdy nesnížím k tomu, abych je upaloval. Mají svůj názor, chodí po své placaté Zemi. Já s tím nemám problém, ale přesto, protože jsem lékař, protože jsem výzkumník, protože jsem vědec a teď náhodou i poslanec, tak udělám všecko pro to, abych přesvědčil občany České republiky, aby se nechali očkovat. Prosím, udělejte to. A o totéž žádám tuto vládu, tohoto ministra a všechny ty, co to myslí s tímto národem dobře.
Děkuji. Ještě pan předseda Stanjura.
Nechám hlasovat o tomto procedurálním návrhu. Ještě nás chybí nějakých sedm, tak to dáme dohromady. Dva. Jeden. Já nechám hlasovat o tom, že budeme jednat po 19. hodině do projednání. Návrh byl přijat. Pan zpravodaj Birke jenom technický dotaz.
Děkuji za slovo, omlouvám se, že předbíhám pana ministra zdravotnictví. Já jsem velmi pozorně poslouchal pana poslance, pana kolegu Bojka, a chci ze zeptat, jestli tomu dobře rozumím. Chápu to tak, jo?
A poprosím o klid v jednacím sále.
Jedinou výjimku má Velká Británie, která využila svého stavu, kdy odchází z Evropské unie, a využila paragraf, který má Česká republika také ve svém zákoně, také bychom si mohli udělil tuto výjimku dočasného schválení, ale neuděláme to, protože stejně jako ostatní země počkáme na finální schválení. Je dostatek vakcín, není jich málo a nebude jich málo, to je velmi jednoduchá věc. Já tomu úplně rozumím, protože potom ten zájem veškeré populace bude asi ještě větší. Takže kdo chce, tak se určitě otestovat může. Jenom upomínám také na to, že hygiena a i ty změny v tom zákoně nejsou prosím jenom kvůli covidu. Uvědomme si, že to není tak dlouho, co jsme měli jednu z nejlepších hygienických služeb v Evropě. Bohužel jsme si ji úplně rozbili, stejně jako spoustu dalších věcí, které fungovaly dobře, a teď je potřeba ji nějakým způsobem dát zase do pořádku. Jestli to bude s pomocí tohoto zákona, nebo jinak, to je samozřejmě otázka, ale nemyslím si, že by ten zákon... já teď si nevzpomenu, jak to bylo citováno, že by to byl nějaký kočkopes. Prostě prochází připomínkovým řízením, má svá pro a proti a půjde tak dál a ve chvíli, kdy vy rozhodnete o tom, že bude přijat, tak bude, když ho neschválíte, tak přijat nebude, to je v pořádku. Pokud se bavíme o zpěvu o Vánocích, tak upozorňuji na to, že tak jak je to teď nastaveno, to bylo konzultováno s konferencí biskupů a je to jejich návrh, to znamená, oni sami navrhli, aby při těch bohoslužbách byl vyloučen hromadný zpěv a podávání ruky při pozdravu pokoje. A je naším společným úkolem těmto lidem dát dostatek informací, aby se mohli svobodně sami rozhodnout. Vítám nabídku pana poslance Feriho stran oslovení mladých lidí. Vím, že je v tom velmi šikovný a vůbec se jí nebráním, budeme o tom jednat mimo půdu Poslanecké sněmovny, děkuji za to. Pokud se týká nouzového stavu, tak jenom upozorňuji na to, že řada bonusů, které jsou v současné době vypláceny, je vyplácena i díky tomu, že je nouzový stav. Tak jenom upozorňuji na to, že ve chvíli, kdy přestane nouzový stav, tak i řada těchto bonusů přestane být. To je jenom jako informace, se kterou prosím pracujme, a ať s ní pracují také ti živnostníci, na které se tak odvoláváme. Městská hromadná doprava je mnou připravený a podepsaný, připravený k odeslání dopis na Svaz obcí a primátory velkých měst, aby posílili hromadnou městskou dopravu, protože souhlasím s vámi, že ve chvíli, kdy se lidé mohou pohybovat i v nočních hodinách, tak mít omezenou hromadnou dopravu není správné a povede to akorát ke kumulaci a ke zvýšení rizika nákazy, v tom jsme zajedno. Co říkáte na to, že v ulicích Prahy byly včera i v jednu hodinu v noci lidé s alkoholem v rukou? Konkrétně šlo přímo o podniky naproti policejní služebně v Bartolomějské. Podle přítomného policisty na tyto lidi nic neplatí. - Takže já jenom říkám, že tak jako je řada slušných lidí, tak je prostě řada lidí, kteří si z toho dělají legraci, a je to tak. A ty změny, ke kterým dochází teď, a znovu se budu opakovat, nejsou zatím dány rozvolněním. A ať si to každý přebere sám.
Pokud opravdu s něčím souhlasím, co zde bylo řečeno panem premiérem a panem ministrem zdravotnictví, tak je to ta potřeba a opravdu nutnost připravit se dobře na očkování, přesvědčovat lidi o tom, že očkování je skutečně cesta, kterou si s covidem, s koronavirovou krizí můžeme do budoucna poradit. A všichni víme, ať už z výzkumů, nebo i z reakcí lidí, veřejnosti, z reakcí ve svém okolí, že nás tady čeká spousta přesvědčovací práce. Takže my jsme připraveni s vládou diskutovat. Máme odborníky, máme i řešení, která předkládáme a kde bychom chtěli slyšet i názor vlády. Jsme připraveni se domluvit na řadě věcí. My jsme se dali dohromady, ODS, KDU-ČSL a TOP 09, abychom spojili síly, abychom nabízeli ještě lepší řešení než jednotlivě, a náš AntiCovid tým ukazuje, že tohle dělá, a myslím si, že to je podaná ruka, kterou by vláda mohla využít. Ale to, co po nás nemůžete chtít, a myslím, že jsem to zdůvodnil právně, politicky, věcně, fakticky, to, co po nás nemůžete chtít, je, abychom dnes znovu zvedli ruku pro pokračování nouzového stavu. Občanská demokratická strana pokračování nouzového stavu nepodpoří.
Prosím.
Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, hezký den. Chvíli po začátku schůze oznámili poslanci za KSČM, že jsou ochotni podpořit prodloužení nouzového stavu. Není to ideální, chtěli jsme víc, chtěli jsme ještě níže, ale co nemůžete zpochybnit, je fakt, že ta opatření fungovala. A fungovala proto, že byla komplexní. Já jsem pečlivě poslouchal Petra Fialu, jak tady vyjmenovával, co všechno by šlo bez toho nouzového stavu. No jo, ale to by nestačilo. Prostě a jednoduše, ta vládní opatření zabrala. Tak dneska je aktuálně hitem to, že si v hospodě nekoupíte petflašku piva, abyste ji odnesli domů. Skončí nouzový stav, končí covid a bude tady všude dobře a všechny ty problémy, které nás trápí, zmizí jak mávnutím kouzelného proutku. Když skončí nouzový stav předčasně, tak to bude průšvih. A průšvih takového rozměru, že může zastínit i ty měsíce, které jsou za námi a které rozhodně lehké nebyly. To samozřejmě tu důvěru lidi žádným způsobem nepovzbudí, a bohužel ale je to v poslední době způsob, jakým se v té Poslanecké sněmovně debatuje a jak se ty věci eskalují. Já sem nechci zatahovat jiné případy, ale vzpomeňte si na téma Bečva. Ze šetření jedné ekologické havárie se tady udělala de facto politická show, kdy se tady v přímém přenosu vyšetřovalo, tady v Poslanecké sněmovně, a bohužel to vedlo až k tomu, že si někdo sáhl na život. V tomto případě jsme obviňováni z až kriminální neschopnosti, různí jedinci nám vzkazují, co všechno se sebou máme udělat, co jsme všechno provedli, za co všechno neseme odpovědnost.
Tuto práci, kterou si s tím všichni dáváme v dobré víře, že chceme táhnout za ten jeden pomyslný provaz, jak nám tady bylo mnohokrát opakováno a nabízeno, tak tuto práci vy necháváte ladem.
To byla paní poslankyně Pekarová Adamová.
Pro naše hnutí SPD je opakované prodlužování nouzového stavu nepřijatelné, a proto žádost vlády nepodpoříme. To ale vláda neudělala, přestože přijetí novely by ve Sněmovně ve stavu legislativní nouze trvalo pouhý jeden den. Čili je zřejmé, že hlavním důvodem prodloužení nouzového stavu jsou veřejné zakázky, které lze v nouzovém stavu dělat bez výběrového řízení. Pan premiér Babiš ale jako důvod uvádí vysoký počet zemřelých. Pan premiér by si měl vybírat inteligentnější poradce, protože rozhodně neuvěřím, že toto zdůvodnění je z jeho hlavy. Ale to, co mediálním expertům uniklo, je fakt, že sice roste počet úmrtí, ale je jasné, že umírají daleko více oproti jiným rokům lidé, kteří covid neměli. Je to z velké části stres, zhoršená dostupnost a následné zanedbání zdravotní péče, méně pohybu, méně čerstvého vzduchu, zanedbaná prevence a další faktory. Paradoxně tyto lidi zabil nouzový stav a covidová panika. Tahle statistika zcela jasně říká, že nenormální stav, který vláda a média v zemi nastolily, zabíjí více než covid. A chřipka nebo její sestra covid sice průběh chorob zhoršuje, ale s jejich nebezpečností se rovnat nemůže, což je dobře, protože my opravdu skutečnou další masově smrtící chorobu nepotřebujeme. Zemřelých navíc, které se nepodařilo přiřadit ke covidu, si je vědom i pan ministr zdravotnictví Blatný, který říká, cituji, že tito lidé zemřeli na něco, co je tu navíc oproti předcházejícím letům, ale není to covid. Proto je potřeba co nejrychleji obnovit standardní zdravotní péči. Jenže zdravotní stav nezhoršuje jen omezená zdravotní péče. Spousta lidí, vystrašená politiky a médii, začala zanedbávat ochranu svého zdraví, protože se tu šířil pocit, že jediný nebezpečný virus je covid. Podle průzkumu serveru lekarna.cz péči o zdraví utlumil skoro každý druhý respondent. Jak známo, tak polovina a možná někdy i více covid lůžek byla v některých nemocnicích obsazena pacienty, kteří nebyli nemocní, v podstatě šlo o sociální lůžka, a neúměrně se tak zatížil personál, který při péči musel dodržovat přísná a velmi zatěžující karanténní pravidla, a tím se pochopitelně zase ztížila péče o skutečně potřebné a ohrožené pacienty. Nikdy jsem situaci nebagatelizoval a nebudu to dělat ani nyní. Situace je vážná, jelikož vláda nezničila jen ekonomiku, nepřivedla jen spoustu lidí do hmotné nouze, ale spousta lidí je ohrožena na zdraví kvůli zanedbané péči. To, že tu bude normální stav, přece nijak neznamená, že se ohrožení lidé nebudou chránit. Říkám a opakuji - chraňme ohrožené skupiny obyvatel a ostatní nechme žít a pracovat. Dnes se ovšem falšuje statistika tím, že pokud je čirou náhodou takto zemřelý člověk pozitivní na covid, tak podle nové ideologie umřel na covid. Jak už jsem tu kdysi zmiňoval, jde o známý italský model, kdy spousta lidí umřela zbytečně, a navíc ne na covid, ale díky kolapsu zdravotnictví způsobenému neúměrnou hysterií z covidu. Řekl bych, že tohle je skutečně šíření poplašných zpráv. A tím, jak vláda děsí lidi nouzovými stavy, přidává panickým zprávám na věrohodnosti a škody jimi způsobené jen zvyšuje. Návrat dětí do škol zcela viditelně nemocnost nezvýšil, ale to, že v těch školách měsíce nebyly, je naopak zcela viditelně a měřitelně poškodilo, stejně jako zavření poškodilo i rodiče. Zavírání malých českých obchodů pochopitelně také fakticky nikomu neprospělo, když zároveň vládou vyvolené nadnárodní supermarkety anebo hobbymarkety pouze praskaly ve švech, aniž by kdokoli řešil, že se tam mačkaly stovky lidí. Přitom teď před Vánocemi jsou důležité tržby. Na závěr bych okomentoval vládní návrh zákona omezující občanské svobody občanů. Tento úřad v podřízenosti státního úředníka by měl mít dokonce větší kompetence než vláda a bez kontroly Sněmovny by umožňoval zásadně omezovat práva a svobody občanů. Tento návrh obsahuje také změnu zákona o elektronických komunikacích, který by umožnil tomuto úřadu vyžádat si od mobilního operátora data o pohybu osob již s pouhým podezřením o nákaze, a to bez jejich souhlasu a zpětně. Jde v podstatě o šmírování.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, na úvod jasně řeknu to základní sdělení. Občanská demokratická strana nepodpoří prodloužení nouzového stavu. Konstatuji, že je to poprvé. Poprvé, co nepodpoříme prodloužení.
Třetí příklad. Protože na účtě je ještě neviděl. A přesto, když to propočítáme na jednotlivé dny, mu to dá ani ne celé dvě stovky na den. Za celou tu dobu, co tu pomoc potřebuje. Má dvě děti, manželku na mateřské a velkou snahu si vydělat i jinak. Hudební nástroj musí držet několik hodin denně v rukou, což při běžné další práci je samozřejmě naprosto na úrovni nějakých dvou úvazků. Jinak by také to, co dělá od útlého dětství, už po skončení téhle krize třeba dělat vůbec nemusel. I takovéhle věci už se dnes dějí. A jaká je jeho zkušenost s pomocí od státu? Použiji jeho autentická slova: Vyznat se v těch podporách nedá, hledáním na webech ministerstev jsem strávil už desítky hodin, volal jsem jim a byli nepříjemní a na lince 1221 mě odkázali zase na web. Od podání žádosti uběhla už opravdu řada týdnů, a stále nic. Už beru prášky na nervy, rodina to odnáší, ale já prostě jsem s nervy v kýblu. Takže vážená vládo, tvá pomoc je ve stylu, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Už od jara veřejnost tímhle číslem krmíte. A skutečnost? Kde je ten zbytek? Když ministryně Schillerová v médiích ukazuje své tabulky, tak jsou značně zavádějící. Víte, co si myslí ti, jimž jste zakázali vydělávat, a byli ochotni to snést a přispět tím sami k zodpovědnému zvládnutí a řešení epidemie, ale teď už jsou opravdu naštvaní a zoufalí, protože slíbená pomocná ruka jim spíš ukazuje prostředník místo toho, aby stiskem ruky je vytáhla z bažiny, do které se protahují? Tohle mi říkají, že sytý hladovému nevěří. A jsou naštvaní i na nás, na opozici, a říkají, jak je možné, že jste nás v tom nechali? Proč nepomůžete vy? Jeden návrh za druhým. Chtěli jsme, uvedu jenom opravdu pár příkladů, například, abyste zavedli jednoduchý a předvídatelný odškodňovací mechanismus pro omezené a zavřené podniky. Provedeno to bylo jenom za část celé té krize, ale za podzimní vlnu už nikoliv. Abyste umožnili souběžné čerpání podpory jak kompenzačního bonusu, tak z Antiviru. Není možné, aby si podnikatelé museli vybírat, zda z Antiviru zajistí mzdy pro své zaměstnance a sami nebudou mít z čeho žít, nebo zda poplatí alespoň to nejnutnější z kompenzačního bonusu a zaměstnance hodí přes palubu. Přesně takovému dilematu jste je vlastně nadlouho vystavili. A pak potichu, když jste nás vyslyšeli, se na Twitteru Ministerstva financí objeví informace 27. listopadu, že tohle souběžné čerpání Antiviru a kompenzačního bonusu začnete tedy připravovat. Jenže jak dlouho to ještě bude trvat? Kdy to bude realizováno? Zatím je to příslib. Chceme, abyste rozšířili kompenzace i pro nepřímo zasažené. Takových jsou mraky. Těm jste sice přímo podnikat nezakázali, zavřením odběratelů jejich služeb jste je ale od poptávky odřízli a nenabídli jste jim dostatečné kompenzace. Chceme, abyste nediskriminovali malé obchody vůči velkým řetězcům. Tohle je potřeba mimochodem přesně zapracovat do protiepidemického plánu. V tomhle konkrétním bodě má být PES ve svých jednotlivých stupních opraven. Protože ti lidé potřebují mít jistotu. Jistotu toho, že když stát omezí anebo úplně zakáže jejich podnikání, tak má také on sám přímou povinnost jim pomoci s úhradou fixních nákladů. Je možného ho kdykoliv projednat.